Žádám o předřazení jako první bod po již pevně zařazených na tuto schůzi.
Abychom si to dokázali představit v reálných číslech, mám pro vás přichystaný nárůst cen potravin v období, kdy jsme odcházeli z vlády, a ze současnosti. Tento mimořádný nárůst cen pocítily téměř všechny společenské vrstvy. Třetina domácností má problém vyjít se svými finančními prostředky. České domácnosti reálně chudnou. Lidé dnes žijí z úspor, které si vytvořili za naší vlády. Absolutní neakceschopnost vlády se projevila i v propadu důvěry občanů a firem ve schopnosti této vlády. Podpora vlády Petra Fialy je na minimální úrovni. Česká republika má stále jednu z nejvyšších inflací ze zemí Evropské unie. Kromě zvyšování cen energií a potravin dochází například v souvislosti se začátkem školního roku ke zvyšování poplatků v mateřských školách, poplatků ve školních družinách a tak dále. Milá vládo, dnešní situace je již natolik složitá, že se české domácnosti a firmy dostávají do bezprecedentních problémů, kterým tato vláda měla do jisté míry možnost předejít. Navrhuji ho zařadit jako první bod dnešního jednacího dne.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
Ke svému návrhu si dovolím nejprve odprezentovat pár aktuálních čísel, proč si myslím, že bychom se touto otázkou měli začít velmi vážně zabývat. Za letošní rok, to jest od ledna do srpna letošního roku, propadla aktivita na hypotečním trhu více než o polovinu. Skutečně se budeme muset zabývat tím, jakými problémy v dnešní době procházejí naše mladé rodiny. Mladá rodina ale stejně tak řeší i obrovskou inflaci. Zdražily se potraviny, zdražily se léky a tak dále. Vy všichni v rámci poslaneckého týdne určitě máte zpětnou vazbu zejména od těchto mladých rodin. Já už jsem ten příklad tady dávala. Samozřejmě můžete argumentovat, že mohou bydlení mladí lidé prodat, že ty domy mohou prodat a mohou se nastěhovat jinam. Ani tento program doposud zatím iniciován nebyl.
Měli bychom si uvědomit, že současná doba klade na podnikatele obrovský tlak povinnostmi vůči státu vyplývajícími z podnikání. Proto je potřeba toto podnikatelské prostředí co nejvíce narovnat tak, aby normy nekomplikovaly život. Jak uvádím v návrhu, možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici 24 měsíců, má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupě ukáže vada, a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků, a to zejména drobné podnikatele, oproti jiné skupině, a to spotřebitelům. To je právě meritum návrhu tohoto zákona. Také souhlasím s názorem vládních legislativců, že by tato úprava neměla dopadat obecně na vztahy všech podnikatelů navzájem, ale pouze na určitou skupinu podnikatelů, tedy těch samostatně výdělečně činných. Žádám tedy o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu za již pevně zařazené a vám, kolegyně, kolegové, děkuji za podporu. Ano, přesně tak. Jde o změnu, která se zejména v poslední době ukazuje jako velice potřebná. Současný stav totiž firmy usilující o zřízení účtu v některých parametrech diskriminuje. Tudíž jim banka může říct: Ne, vy podnikáte v kryptoměně, vy podnikáte v branném průmyslu, to odporuje našim pravidlům a my vám účet nezřídíme. Podnikají v souladu s českými zákony, není proto další dodatečný důvod dále firmy šikanovat dalšími podmínkami. Dalším možným důvodem může být také obava z české konkurence nebo také z přeopatrnosti ve vztahu k digitální ekonomice. Pohyb na účtech firem je také prostředkem minimalizace existence hotových peněz, daňových úniků a různých optimalizací.
Nyní tedy k pořadu schůze vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová.
Co řeší tenhle pozměňovací návrh, je velmi jednoduché.
Dle pracovníků Ministerstva financí, kteří tam byli za nás a jsou tam i za vás, je to částka 13 miliard korun ročně, notabene v době, která je krizová. Ano, s tím souhlasím. Se vším bych dokázal souhlasit, ale nikoliv s tím, že se přijde a ideologicky - a přiznejme si to, že to je ideologicky - se zruší nástroj, který dnes funguje v různých podobách na různých platformách takřka v celé Evropě. Takže místo toho, abychom třeba i opravili to, co se možná nepodařilo úplně ideálně, abychom na tom vybudovali lepší a pohodlnější službu pro podnikatele a samozřejmě i pro koncové zákazníky, protože i pro ně to bylo jednoduché, tak místo toho to rušíme. Opět se vracíme k tužce, k papíru a k těm pověstným hrabičkám. Mockrát děkuji.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana zpravodaje. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Naopak, spousta podnikatelů uvažovala o konci svého podnikání právě proto, že za vaší vlády, vaše vláda vytvořila nepřátelské prostředí vůči podnikatelům tím, že preventivně považovala všechny podnikatele za sprosté podezřelé. Naopak, bylo to vytváření nepřátelského a demotivačního prostředí.
Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty.
O tom to přece vůbec není. To, že mají všichni stejné prostředí, naopak je důkazem toho, že nikdo nebude moci se vymlouvat na to, že někdo by mohl třeba podvádět a někdo ne. A nalijme si čistého vína, nebylo to zcela čisté, to je prostě fakt. To není výčitka, to je realita. Ano, vy jste řekl správně, celá řada podnikatelů a nejenom podnikatelů i různí pozorovatelé říkali, že může dojít k tomu, že začnou ubývat podnikatelé, ale ono k tomu nedošlo. Je jednoduché podívat se na fakta a na čísla. A to je to, co my vám na tom vyčítáme. Prostě jsme v 21. století, v roce 2022, a já nemohu přijmout to, že budeme odcházet od elektronických nástrojů a digitalizace jenom proto, že se domníváme, že podnikatelé si to takto přejí.
To, že rušíme elektronickou evidenci tržeb, neznamená, že se vzdáváme digitálních nástrojů, ani náhodou ne. To je realita, to je moderní způsob, který samozřejmě má celou řadu dalších významných výhod jak pro samotné spotřebitele, tak samozřejmě pro obchodníky. Máme jasné doklady těch, kteří vznikem elektronické evidence tržeb byli opravdu tlačeni státem nesmyslně, přestože podnikali poctivě, do nesmyslných pokut, do nesmyslných situací.
Žádný plán nám nepředstavili, jenom jsme slyšeli, že Evropská unie umožňuje ostrahu hranic na deset dní. A já se ptám, jaký je tady plán? Protože ten problém tady bude pokračovat, už je tady několik měsíců. Vláda na to nereagovala. Já jsem tady už na mikrofon říkal, už někdy v létě, že mi píše řada českých občanů, kteří bydlí na Moravě u slovenské hranice. To tady všichni vidíme, proto tady je ten stav, o kterém tady hovořím. Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost Evropské unie, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme podle názoru SPD řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům, a naše další členství v Evropské unii by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které strany vládní koalice dlouhodobě odmítají. To znamená, výsledek nula. A pak ještě řekl v podstatě třetí větu, že musí počkat na to, s čím přijde Evropská komise. No tak na to už se čeká tři čtvrtě roku. Takže dohodli jsme se, že se dohodneme a že máme se dohadovat rychleji, a výsledek je skutek utek. Takže to je výsledek summitu, který je za českého předsednictví Evropské unii, kterému předsedá premiér Petr Fiala a tady ta Fialova pětikoaliční vláda. Výsledek nula, nulový výsledek. Takže proto tady taky hovořím o tom, že čekat na nějaké unijní řešení ohledně nelegální migrace, tak toho se nedočkáme, že už čekáme osmý rok od roku 2015 a řešení nepřichází. Samozřejmě nemůžete přijmout ten bod, abychom o něm diskutovali, když nemáte řešení, to by se akorát ukázalo v plné nahotě, takže - ale ten politický tlak, abyste konečně něco začali dělat, ten my tady jako opozice samozřejmě vyvíjet budeme. Chceme, aby tady byla co nejvyšší životní úroveň pro naše občany. Situace eskaluje a ministr vnitra to prostě neřeší.
Děkuji.
Předložený pozměňovací návrh vytváří povinnosti pro Finanční správu zajistit chod elektronické evidence tržeb v režimu alespoň dobrovolného plnění, kterou i po dvou letech využívá až 60 % podnikatelů. Úplné vypnutí EET bez ponechání možnosti dobrovolné evidence tržeb by pro podnikatele neznamenalo pouze ukončení dosavadních systémů a utopení již vynaložených nákladů na pořízení nového softwaru, který využívají pro své firemní účely a na která jsou za léta provozu EET zvyklí, ale i samozřejmě dodatečný náklad na obměnu hardwaru. Z těchto důvodů je zrušení dobrovolné elektronické evidence tržeb nevýhodné také pro stranu spotřebitelů. Já vás tedy, vážení kolegové, opakovaně a opětovně žádám o politický pragmatismus a odhození politických dresů. Věřím, že minimálně přijmete náš pozměňovací návrh, ale možná i přehodnotíte svůj názor na EET.
Já si dovolím vzít za slovo výzvu k pragmatickému přístupu. Jaká jsou fakta? To jsou fakta. K tomu je potřeba doplnit, proč to tak vlastně je, proč se dá očekávat nižší výnos. Je to dáno zejména změnami, které předchozí období přineslo, ať už je to například zavedení paušální daně, zvýšená hranice pro plátce DPH a další důležité změny. Hovoříte o tom, jak je důležité v této době pomáhat lidem - no nepochybně, ale pokud jim uložíme nové povinnosti a nové výdaje, tak to teda rozhodně pomoc není. To je přesný pravý opak. Zvyšuje se zároveň celá řada daňových změn, respektive daňových úlev, a znamená to zároveň změnu toho daňového systému. To jsou klíčové argumenty, proč navrhujeme právě zrušení EET v situaci, ve které se ocitá Česká republika.
Děkuji za dodržení času a s další faktickou pan zpravodaj.
Prosím, nezapomínejme ani na to. Ani toto tisíckrát opakované číslo se nestane pravdou. Takže prosím neříkejme, že jedna každá koruna ze 13 miliard korun přinesla EET, to znamená, předtím ji ti podnikatelé nějakým způsobem zatajovali.
Můžete, prosím, máte další čas.
Náklady - vycházím z čísel, všechna čísla, která jsem tady použila, vycházela z analýzy Ministerstva financí, nic jsem si z prstu nevycucala. Vycházela jsem z čísel, která jsme měli, která byla v RIA. Tak já se ještě, můžu se ještě? Tak děkuji. Ale zachová se tady unikátní digitální projekt. Vaše otázka, že budou mít náklady - nebudou, pokud tam nebudou chtít vstoupit. Dobrovolnost je o tom, že tam buď jdete, nebo tam nejdete.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vy, kteří diskutujete, poprosím, jděte diskutovat do předsálí, v pravé i levé části sálu, abych dobře rozuměl, jaký návrh zazní.
Ten návrh bude poměrně prostý. Jednoduše z prostých důvodů, on totiž tento zákon platí něco přes rok a za ten něco přes rok se ukázalo, že vnesl pořádek tam, kde pořádek nebyl. Proč? Proč to někomu tak vadí? Proč najednou je potřeba změnit něco, co se ukázalo jako funkční? Argumentů a podpůrných stanovisek mám opravdu kila. Proto doporučuji to po široké diskusi, po širokém konsenzu celé když už vůbec nějak přepracovat. Ale jestli jste si povšimli, tak z té lhůty už uplynulo myslím že skoro čtvrtina. Testování a zabránění šíření mezi cizinci, a je to samozřejmě sekundární efekt, tím pádem podpory veřejného rozpočtu, protože všichni víme, že takovýto cizinec, když se octne v ohrožení zdraví nebo života, tak se octne ve zdravotnickém zařízení a to zdravotnické zařízení pak nese to břemeno finanční.
Povolení EIA přitom soud již dříve zrušil a polské úřady se tak znovu zabývaly připomínkami. Tím umožnil pozastavit těžbu do doby, než se posoudí nesprávná data uvedená v posouzení EIA. Takový postup stanoví evropské právo. Polský provozovatel dolu však těžil bez ohledu na tuto podmínku dál. Polsko se tak dopouštělo porušování evropského práva, což je nepřijatelné. Ztráta české vody není ve skutečnosti dostatečně kompenzovaná. Vy víte, že Polsko poslalo České republice miliardu korun, ale ta nestačí ani na výstavbu potřebných vodovodů pro místní obyvatele, natož aby řešila mizející vodu v krajině. Podzemní stěna, jejíž výstavbu česká vláda obhajovala mezinárodní dohodou, odtok vody nedokáže zastavit. Nedávno to svým výrokem potvrdila i končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Tím však popřela argumentaci samotné vlády při obhajování smlouvy. Vyjádření paní ministryně neumím vysvětlit." Co se týče nového posouzení EIA, akceptujeme výrok polského soudu, ačkoliv jsme se zkoušeli odvolat. Aktuálně máme mezinárodní dohodu. Podle České geologické služby není lepší dohoda technicky možná. Bariéra v podobě podzemního valu by měla být funkční až tak za pět, za šest let, uvedl radní Libereckého kraje. Takže já si myslím, že náš region v Libereckém kraji může čelit velice vážným problémům. A nejhorší na tom je, že česká vláda, jak píší v médiích, opravdu čerpám z médií, česká vláda se k celé záležitosti odmítla vyjádřit s tím, že problém je v gesci Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo není účastníkem řízení o přezkum polského povolení EIA, ministerstvo se tedy vyjádří až poté, co dokumenty obdrží.
Nyní vystoupí pan poslanec Roman Kubíček a připraví se pan poslanec Miloslav Janulík.
Dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout nový bod na jednání, který jsem nazval Problémy v teplárenství a jeho dopady na koncové uživatele. Aby bylo úplně jasno, těmi koncovými uživateli nejsou jen občané České republiky, ale také firmy podnikající v České republice. Ale pochopitelně, co není fixované, je cena dopravy, která strmě roste. Tato surovina se musí přeložit a dodat na místo určení.
Skutečně si myslíte, že náklady, které vydali podnikatelé do elektronické evidence tržeb, jsou investicí? Že to lze označit za investici?
Máte slovo.
Vy s nimi mluvíte, tak vám přece řeknou to, co řekli nám - prostě pro ně to v té chvíli žádná výrazná změna nebyla. My to víme, že se platila minimální mzda a zbytek dostával ten člověk v hotovosti.
Když už jsme u toho dovzdělávání, tak použijeme termín utopené náklady a utopené náklady v ekonomii opravdu znamenají, že už jsou to vynaložené náklady, které vynaloženy byly, a pokud tomu, kdo je vynaložil, nevzniká žádný užitek, tak je nemá započítávat dál do kalkulace a má od takového chování, jednání ustoupit. Takže paní kolegyně, to jste potvrdila ten můj argument. Proto se tomu říká utopené náklady.
Děkuji.
Vašeho nejlepšího ministra financí vaší vlády nezajímalo, že se tady roky rozkrádaly za bílého dne prostřednictvím nadměrných odpočtů miliardy ze státního rozpočtu. A samozřejmě, chtělo to doplňkový nástroj, který by byl zaměřen na příjmy. To jsou dost velká čísla, a tak bych samozřejmě mohla pokračovat. To bylo celé.
My se tady přesvědčujeme, stejně se nepřesvědčíme úplně očividně.
A to jsou samozřejmě velmi významné prostředky v rozpočtu mladé rodiny. Proto tedy zopakuji, byla bych moc ráda, kdybychom se o tomto pobavili, zařadili to jako první bod dnešního jednání a dali odpovědi na otázky našim mladým lidem. Dále jsem požádala ještě o zařazení druhého bodu dnešního jednání, a to je předřazení bodu - tisku 41, který se týká živnostenského zákona, protože opět to směřuje k řešení bytové krize. Ten zákon tak, jak je připraven ve Sněmovně, stačí ho jenom projednat. Takže prosím tedy, první bod dnešního jednání, Řešení bytové krize, a jako druhý bod předřadit tisk číslo 41, živnostenský zákon.
Nyní se s přednostním právem přihlásil pan ministr Rakušan, takže pan poslanec Vondráček ještě posečká.
Vážená paní předsedkyně, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká reakce a potom nástin postupu. Ale to, že vláda České republiky nic nedělala? Česká republika důsledně uplatňuje readmise vůči Slovenské republice a my nevpouštíme na naše území lidi, kteří nemají oprávnění ke vstupu na území České republiky. Chci poděkovat občanům Slovenské i České republiky za trpělivost, chci poděkovat starostkám a starostům přilehlých obcí za trpělivost, ale oni si právě tohle opatření chválí, protože evidentně v těchto místech došlo k úbytku ilegální migrace na území České republiky. Ale my si musíme přiznat jednu věc - ano, je to samozřejmě dílčí řešení. Je to řešení, které mohla Česká republika připravit, stejně jako jsme připravili záchytná centra pro ilegální migraci, stejně jako uplatňujeme od začátku readmisní dohodu vůči Slovensku a děláme všechna opatření, které nám právní řád umožňuje, stejně jako jsme s ministrem Blažkem založili pracovní skupinu, která dá návrh na zpřísnění trestů pro převaděčství v České republice. To jsou konkrétní kroky, ale s konkrétními pozitivními výsledky. Jedinou cestou je snížit proudy, migrační proudy, které vedou v současné době do Evropské unie, to je jednáním s Tureckem. To jsou všechno věci, které v téhle chvíli můžeme udělat, jako předsednická země organizujeme a jako předsednická země jsme také připravili setkání ministrů vnitra jen a pouze k tématu migrace. A já vám tady garantuji, že na našem dalším setkání, až proběhne právě schůzka ministrů vnitra a ministrů pro migraci Evropské unie, vám dám podrobnou situaci o stavu ilegální migrace v České republice.
Děkuji.
Nejprve pro předsedající.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Další návrh přednesl pan poslanec Richard Brabec. Zde budeme hlasovat variantně, nejprve jako první bod dnešního jednání. Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Další návrh přednesla paní poslankyně Berenika Peštová. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? S návrhem nebyl vysloven souhlas. S návrhem nebyl vysloven souhlas.
Pane ministře, děkuji za vstřícnou reakci.
Bod se nazývá Informace vlády k otázkám národní bezpečnosti a zařadit jako první bod dnes, případně jako první bod po pevně zařazených bodech. Máte slovo.
Moje reakce bude jasná. A ještě jednu poznámku: Jaké pohrdání Parlamentem? Já alespoň doufám, že vaši kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy, pane kolego, potvrdí, že tématem minulého bezpečnostního výboru kromě jiného byla migrační situace s podrobnou analýzou, podrobnými daty, přítomností všech relevantních důstojníků policie, kteří k tomu dávali velmi, ale velmi podrobnou informaci.